Jeden z nich, František Vrabel ze společnosti Semantic Visions, který od státu inkasuje miliony korun, nedávno prohlásil: Nejlepší dezinformace je ta, která je zcela pravdivá a její síla spočívá v přetočení narativu na konci této informace. Opravdu to nenapsal ani Orwell, ani Huxley. A posuňme se dál. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby informace byly korigovány. My se soustředíme hlavně na pozitivní vyvracení dezinformací, ale neopustíme ani cestu nástrojů pro legální postih těch, kteří je šíří. Máme zde svobodu slova, ale běda, když vyslovíte něco, co se nelíbí a nehodí se do krámu. V tom případě je vaše svoboda slova zcela omezena, protože jste dezinformátor a my s vámi zatočíme!
Takže tady je přesně na tom vidět, jakým způsobem se chová Fialova vládní pětikoalice. To je přístup Fialovy vládní pětikoalice. Ale nám to nevadí. Prostě nechceme tady cizí vojenské základny. Takže to je samozřejmě otřesné, je to samozřejmě úplně odporné, musím říct. Takže to je prostě - my budeme proti. Problémem je také to, že ta dohoda je uzavírána na deset let, kdy se nedá vypovědět. To znamená, jakékoliv další vlády, které přijdou po vás, tak samozřejmě se podle toho budou muset řídit, přestože s tím nebudou souhlasit. A to si myslím, že je opravdu fatální problém. O nás bez nás. O nás, tím myslím občany a myslím to referendum. Pojďme se podívat, jak by měla být formulovaná otázka pro to referendum v tom našem návrhu zákona. Otázka pro referendum musí být jednoznačná, srozumitelná a formulovaná tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo "ne". V jednom referendu může být položeno k téže věci více otázek, pokud tyto otázky nejsou ve vzájemném rozporu. No tak jistě.
A já myslím, že všichni to v letošním roce cítíme. Sáhněte si na srdce, nebo zvedněte ruku ti, kteří nemají zvýšené zálohy na energie při bydlení. Prostě zvýšily se i nájmy, zvýšily se ceny tepla, zvýšily se ceny energií. Všichni na to doplácíme. Ztížený, ba až nemožný přístup k tomuto příspěvku tak mají pracující občané oproti těm nepracujícím, přičemž těmi nepracujícími nemám na mysli seniory a zdravotně postižené. Stejně tak velmi obtížný postup k tomuto příspěvku pak mají občané žijící ve vlastních nemovitostech, ve vlastních bytech či domech, zejména pak na venkově, ale i ti, kdo bydlí v družstevních bytech. Tato studie odhaduje, že se jedná až o dvě třetiny občanů s tímto nárokem, tedy zhruba o 300 000 osob, zejména pak o seniory. Co se týče zrovna našich seniorů, systémovým řešením namísto jejich odkazování na ponižující a složitou proceduru podstupování (?) žádostí o sociální dávky růstu cen nejen energií ve vztahu k této skupině našich spoluobčanů by bylo zavedení minimálního starobního důchodu zhruba ve výši aktuální minimální mzdy, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD. Vláda jakožto vrcholný státní orgán a vrcholná exekutivní instituce státu. Proto by tato vláda měla také okamžitě začít konat a činit konkrétní kroky směřující ke snížení cen energií těmi nástroji, které má k dispozici. Vláda by prostě měla převzít odpovědnost za výrobu, distribuci a cenovou politiku elektrické energie. Dále by vláda měla jednoduchým a jasným způsobem pomoci občanům a firmám, které jsou nyní růstem cen energií postiženy nejvíce. Zániky a ukončení činnosti některých těchto dodavatelů energií, kterým stát v minulosti vydal licence a umožnil jim léta realizovat pohádkové zisky, a to, že tito dodavatelé nedodrželi platné smlouvy s občany a firmami je tedy vina a odpovědnost státu. Ten by měl napravit škody z toho plynoucí. A vynaložené prostředky pak třeba v rámci různých konkurzních řízení vymáhat na těchto nespolehlivých dodavatelích. Daň ze zemního plynu je povinná složka ceny této komodity. Jde o daň z plynu pro fyzické a právnické osoby, které jsou dodavateli nebo spotřebiteli zemního plynu; podle účelu, k jakému je plyn dodáván, je pak stanovena sazba této daně. A jsou to daně nařízené nám Evropskou unií. A nyní něco k těm zahraničním zkušenostem s řešením vysokých cen elektřiny a plynu. Slovenské rodiny a domácnosti by takto měly na svých účtech za elektřinu v následujících třech letech ušetřit celkově zhruba miliardu eur, tedy v přepočtu něco okolo 25 miliard korun. Tomu říkám pomoc! Průměrná úspora domácnosti se bude pohybovat na úrovni 500 eur, tedy přes 12 000 korun. Zatím to platí pro podniky s deseti a méně zaměstnanci. Již před několika lety Maďarsko ve snaze o zajištění levnější energie několik rozvodných společností zestátnilo a snížené ceny pro domácnosti od té doby zůstávají v platnosti. Slyšíte dobře. Pomáhá lidem získat bydlení. Zatím na půl roku. Polská vláda rovněž snížila na čtyři měsíce daň z energie. A hlavně Polsko jako jediné nesouhlasilo s dohodou Green Deal, vyjednalo si výjimku na výrobu energie z vlastních uhelných zdrojů. Uhlí bude v budoucnu klíčové slovo.
Proč by se měl prostě rozespalý člověk, který tam spí s manželkou a s dítětem, rozmýšlet ve tmě, jestli je v právu, nebo není? Přece a priori tam nemá co dělat ten člověk, a ne jako dneska, že se máte rozmýšlet, jestli se jedná o přiměřenou obranu. Tady vůbec nejde ani o to, jestli ten útočník má v ruce nějakou zbraň. Nevím, proč by se měl někdo rozmýšlet. No a teď toho pána měsíce popotahovali a zjišťovali přiměřenou obranu. Ale to také není, protože tam by se prokazovalo to ohrožení života. Co k tomu dodat? Jenom pro občany vysvětlím, že když se podá jakýkoliv návrh zákona, tak to musí projít vládou a vláda k tomu dává kladné nebo záporné stanovisko. Vy prostě nechcete chránit bezpečí občanů. Logicky. Ale voliči si to pamatujou, samozřejmě. A říkáme, že by se to nemělo tedy, když jsou blízko volby, tak aby tady dva tři měsíce před volbami neprobíhalo referendum a zároveň pak volby. Referendum na základě později podaného návrhu nevyhlásí, jestliže jde o obsahově stejný návrh. To je ta odpověď. To by byla další otázka. Ale to už bych nechal na občanech tu otázku, to není otázka, kterou bych tady měl vytvářet já. Ano, já ji rád vytvořím, pakliže mi necháte projít zákon o referendu. Ale dávám tady ty příklady. Po tuto dobu se běh lhůt podle tohoto ústavního zákona přerušuje. No, tohleto, když jsem ještě psal ten zákon, tak to jsem nevěděl, co za otřesnou vládu může přijít. Za názory před soud. Soudit za názory lidi. To je politika paní Pekarové Adamové a premiéra Petra Fialy. To je opravdu děsivý úplně! Je to hrůza, co vy prosazujete. Normálně fašismus! Nástup fašismu! Kde jste to vzali? Prostě goebbelsovská rétorika, fašistická rétorika v podání paní Pekarové Adamové a premiéra Fialy a dalších exponentů! A většina lidí bude se mnou souhlasit. To znamená, už to přeháníte. Když chodíte mezi lidi, a já jsem mezi lidmi každý týden na velkých akcích, kde se potkávám, jdu v čele a potkávám se s tisíci lidmi, tisíce a tisíce lidí po republice. Lidé mají strach říct svůj názor. Lidé se bojí říct svůj názor, aby je nevyhodili ze zaměstnání. Kvůli tomu, jak vy jste je vystrašili! Je to kvůli vaší vládě! To bylo neuvěřitelný, co se tady děje. A nakonec po velké kritice jste tu funkci, po velké kritice opozice i občanů jste tu funkci zrušili. Tak daleko vy jste ušli! Vrchní cenzor, který měl za úkol cenzurovat názory, vám nepohodlné názory! To je strašný, co předvádí vaše vláda. Protože já hájím naše voliče a hájím svobodu a demokracii. Já jsem si toho plně vědom a vím to, že to tak je. Vím, že to tak je! Takže si můžete bouchat, jak chcete. Stejně mě neumlčíte.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych pokračoval. A prosím pana předsedu Výborného. Děkuji. Já jsem zagongoval a přivolal jsem paní poslankyně, pány poslance. A viděl jsem, že je zde zájem o odhlášení? Můžeme tedy pokračovat a s přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Schillerová, poté pan předseda Fiala a poté pan předseda Babiš.
A prosila bych ho zařadit dnes po pevně zařazených bodech. A teď dovolte, abych ho odůvodnila. Vážené dámy, vážení pánové, zítra to bude týden, co vláda schválila předběžný návrh státního rozpočtu na příští rok. Dnes ráno jsem se znovu dívala do elektronické knihovny legislativního procesu neboli do takzvaného eKLEPu, abych zjistila jen těžko uvěřitelnou skutečnost, že ani po týdnu Ministerstvo financí tento materiál do systému nenahrálo a neposkytlo ho tak ani Parlamentu, ani ostatním ústředním orgánům státní správy a jednotlivým rozpočtovým kapitolám, které přitom bez něj nejsou schopny splnit své zákonné povinnosti související s přípravou rozpočtu na další rok. Marně si lámou hlavu nad tím, z jakého důvodu probíhá příprava zákona roku v režimu "přísně tajné", z jakého důvodu jsou porušeny všechny dosavadní zvyklosti a pravidla transparentnosti. A nejen transparentnosti, protože toto bezprecedentní tajnůstkářství znemožňuje i rozpočtový proces samotný. Připomíná mi to nedávný, poměrně nehorázný rozhovor ministra financí Zbyňka Stanjury pro Český rozhlas, který se týkal 54miliardové položky v kategorii úspory na dotacích, velkolepě oznámené na dnes už legendární tiskové konferenci k daňovému balíčku ve Strakově akademii. Cituji z rozhovoru: Můžete, pane ministře, říct nějaký konkrétní příklad dotace, kterou prostě zrušíte? - Můžu, ale neudělám to. - To je škoda. Kde vzal ministr financí 54 miliard korun? No a nyní, jak vidíme, tak nám ministr Stanjura patrně neukáže ani návrh rozpočtu na příští rok, tedy zákon roku. Jste si jisti, že znáte závazná čísla výdajů svých kapitol na příští rok, aby je mohli správci vašich kapitol v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech podrobně rozepsat do systému státní pokladny? Jste si jisti, že informace o výši deficitu, která se má podle vyjádření pana premiéra pohybovat v intervalu 235 až 270 miliard korun, je dostatečně vypovídající pro plánování rozpočtu na klíčové agendy vašich rezortů? Jejich provozních výdajů? Jejich investic? Evropského kofinancování? Také je budete plánovat a rozepisovat do státní pokladny v intervalech od - do? Myslíte, že tímto způsobem může vzniknout funkční rozpočet na příští rok? Nebo to bude ještě větší zmetek než rozpočet na rok letošní, jehož celoroční deficit byl překročen už v první polovině června? Zástupci Pirátské strany - vidím tam jednu paní poslankyni - obracím se i na vás. Vaším velkým tématem, pokud moje paměť sahá, vždy byl rozklikávací rozpočet. Tolik jste za něj bojovali, až nakonec nebudete mít rozpočet žádný, natož rozklikávací.
Doslova před pár dny pak představil chorvatský premiér Andrej Plenković balíček opatření, kterým hodlá přispět ke zmírnění dopadů zdražování energií. Hlavním bodem balíčku je výrazné snížení DPH na plyn a elektřinu. Jak všem těmto hrozbám, které jsem popsal, můžeme čelit u nás doma? Především urychlenou výstavbou dalších jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně. Dukovany nebudou stačit. Vymění se dva za dva, kapacita zůstane stejná. Zájmy České republiky a jejích občanů musí být na prvním místě, stejně jako zájmy Maďarska o Maďary a Polska o Poláky. Přebytky můžeme prodávat komukoliv za cokoliv, ale potřebujeme, aby od nás neodcházely firmy, aby se lidé v České republice měli dobře. Musíme konat, a to rychle. Vysokými cenami energetických komodit jsou ohroženy hlavně nízkopříjmové pracující skupiny občanů a také náš průmysl, zejména ten energeticky náročný. Naopak nová německá vládní koalice chce v oblasti přechodu od uhlí a jádra k obnovitelným zdrojům a elektromobilitě ještě přitvrdit. Je tak velmi nepravděpodobné, že Evropská unie bude na nastávající situaci reagovat racionálně. Rozumná cesta je tedy, zdá se, jediná: rychlá obnova české energetické suverenity, soběstačnosti a bezpečnosti. Tak to byly, paní předsedající, dva body, které jsem chtěl zařadit do programu, a děkuji vám za pozornost.
My tedy přistoupíme k dalším přihláškám. Nyní poprosím paní poslankyni Pokornou Jermanovou, aby přistoupila se svým návrhem na změnu pořadu. Prosím, máte slovo.
Hezký večer, paní předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ale nebudu opakovat to, co jsem tady již mnohokrát říkala, že je to nejudržovanější kulturní památka, že je na lukrativním místě, že je škoda se jí zbavovat. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zajistila, že kulturní památka zámek Štiřín zůstane v majetku státu. Znovu apeluji na všechny poslance, kteří jsou v sále, popřípadě nás poslouchají a jsou na dnešní schůzi, aby podpořili zařazení tohoto nového bodu, protože doufám, že stejně jako já věří, že na tom rozpočet našeho státu není tak špatně, aby se musel zbavovat významných kulturních památek. Protože jinak se nemohu ubránit myšlence a otázce, co budeme prodávat příště. Karlštejn, Křivoklát, jakýkoliv jiný zámek či jinou hodnotnou památku?
Nyní přistoupíme k návrhu, který přednese pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo.
Také děkuji za přednesené návrhy.
Hnutí SPD říká jasně ne cizím základnám a vojákům na našem území. Takže já tady navrhnu změny programu schůze ze strany SPD, protože pro SPD není prioritou a nechceme tady cizí základny a vojáky na našem území. Náš zákon o referendu tady v Poslanecké sněmovně z pera SPD už je vložen, takže absolutně se nemusí vláda na nic vymlouvat. Právě ten náš zákon umožňuje občanům dát tu možnost, aby se mohli vyjádřit i na tuto otázku, to znamená na to, že Fialova vláda chce zřizovat cizí vojenské základny, americké vojenské základny, v České republice, tak aby občané se mohli v závazném referendu vyjádřit. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných hlasovat. Takže vy jste tam žádné kvorum nedali, když se vám to hodilo, aby prostě to referendum určitě dopadlo. To znamená, že se nemůže hlasovat v podstatě o těch nejzásadnějších věcech. My chceme závazné referendum. Takže ne žádné takovéto kosmetické, jen tak, žádné divadýlko, to nechceme. To je tady správně. Dále tady píšeme, že pokud se podle tohoto ústavního zákona koná referendum k vyslovení souhlasu s ratifikací nebo s odstoupením od mezinárodní smlouvy, nahrazuje souhlas v takovém referendu vyslovený souhlas Parlamentu. Takže přesně tady to uvádíme. Vidíte, že to tady máte úplně na zlatém podnose. Konání referenda ve stejné věci. Dále tady nahrazujeme různá slova, různá jako "a" a takový tyhlety, aby to mělo logiku. Podmínkou je, aby otázka v referendu byla co nejméně omezená a možnosti přímého rozhodování občanů byly co možná nejširší. Vzhledem k tomu, že zákon, který ústava z roku 1920 předpokládala, nebyl nikdy schválen, nemohlo být ani žádné obecné referendum realizováno. Návrh ústavního zákona vyjadřuje zájem na tom, aby sami občané České republiky rozhodli o věci obecného zájmu zásadní povahy týkající se vnitřní nebo zahraniční politiky státu. Návrh ústavního zákona má na zřeteli uplatnění vůle většiny, ale zároveň klade nezbytné meze výčtem věcí, které se nemohou stát předmětem referenda. Sleduje se ochrana ústavně zaručených práv a svobod jedince a skupin obyvatelstva. V referendu nelze rozhodovat o základních právech a svobodách jedince a skupin obyvatelstva zaručených ústavním pořádkem. Koncepce předloženého návrhu spočívá na věcném předpokladu, že pod ochranou musí být i racionalita státní finanční politiky, neboť odpovědnost za správu státu má výlučně vláda. Proto se v návrhu stanoví, že v referendu nelze rozhodovat o státním rozpočtu nebo přijmout rozhodnutí, které by znamenalo zásah do právní úpravy nebo správy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. Pracovali na něm ústavní právníci, samozřejmě na základě mého zadání. Proto tam je. Z toho pohledu, že někdo řekne, že je těch podpisů málo, že 250 000 podpisů je málo, tak to přece není vůbec. Vychází se z toho, že v rámci referenda může být k jedné věci položeno i více otázek, pokud nejsou ve vzájemném rozporu. Ale od toho tam právě máme to jasně definované, aby to bylo formulováno tak, aby na tu otázku bylo možné jednoznačně odpovědět "ano" nebo "ne". Navrhovat konání referenda je oprávněn také Parlament České republiky.
- Podle Maassena bylo toto rozhodnutí založeno na ideologickém přístupu a neodráželo konzervativní hodnoty, které by měly být zastoupeny její stranou CDU. Maassen také mluví o důležitosti národní suverenity a respektu k různým pohledům a přístupům k migraci v různých evropských zemích. - Mluví za Němce. Ne? My bychom si měli tady rozhodovat, jak my chceme žít a kdo tady bude žít. Něco takového samozřejmě ekosocialismus nemůže tolerovat. Mnoho občanů vnímá tyto strany jako velmi podobné, zejména v oblasti migrace a klimatické politiky. Tato nespokojenost vede některé lidi k tomu, že již nechodí k volbám, protože nevidí skutečnou alternativu, která by reprezentovala jejich hodnoty a zájmy. No, nedivíme se. Jasně, někdo bude argumentovat, že u nás to nehrozí. No, já nevím, já si myslím, že celkově to, co se děje v Evropě, se nás týká. Podle Maassena mnoho lidí v Německu je frustrováno současnou politickou situaci a nevidí významný rozdíl mezi hlavními politickými stranami, jako je CDU a Zelení. Konzervativní ODS a pan premiér napsal krásnou knížku, já jsem si ji vzal do Budapešti, úžasná bible ODS. No, akorát vy už jste ti Piráti. No, takže ano, tady je to napsáno vlastně, já jsem to řekl dopředu. Tak je to jak u nás, ODS a Piráti, stejná kapela. Já mám obavu o Evropu. Já mám obavu o to, kam ta Evropa směřuje! My jsme součástí Evropy.